Nechci to dál pitvat, je mně to prostě osobně velmi líto a nečekal jsem to, jsem zklamán. Tedy, dámy a pánové, mimořádný bod jsem navrhl, předpokládám ale, že takto se mimořádné body asi navrhovat nedají, a navíc to byla trošku nadsázka. Opravdu pro dovoz léků děláme maximum. Těším se na kulatý stůl. Těším se na další zdravotní výbor, kde vše budeme diskutovat. Měníme legislativu, část jsme jí změnili, část jí ještě změníme. Nezlehčujme tu situaci. Ta situace je velmi vážná, je složitá ve Spojených státech, je složitá v Kanadě, v Austrálii.
Prosím, máte slovo.
Pane ministře, já vám aspoň za hnutí SPD rozhodně přeji, aby se vám podařilo sehnat všechny léky, aby žádné léky nechyběly. Téměř třetina Čechů totiž aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné životní náklady. Každá desátá česká domácnost pak žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ušetřit. Vyplývá to z aktuálních výsledků indexu finančního zdraví Čechů České spořitelny, Sociologického ústavu Akademie věd a portálu Evropa v datech. Takže takoví opravdu nejsme a tady znovu cituji ten zdroj, ten průzkum, abyste věděli, že to tak prostě skutečně je. Je evidentní, že hlavními příčinami této sociální krize jsou pokles reálných příjmů a značný nárůst cen všech základních životních nákladů a potřeb. Obě dvě varianty jsou samozřejmě špatně. Návrhy řešení, které předkládá hnutí SPD, abychom jenom nekritizovali, ale řekli, co s tím můžeme dělat, jsou dlouhodobě známé a jasné. Například je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty na co nejnižší možnou míru, zejména u energií, základních potravin a léků. Ještě nemáme vlastně žádné pevně zařazené body - ale za ty návrhy, které padly přede mnou, to znamená, myslím, že to je asi jako třetí v pořadí, je to tak?
A třeba rozumím tomu, že například ta pětistovka za vychované dítě, kterou jsme tady před zhruba dvěma měsíci přijali, bude v rozpočtu necelých 20 miliard korun, které tam ale v tuto chvíli nějakým způsobem nejsou a musí tam být nebo budou, abych byl přesný. Doteď se z toho ti lidé vzpamatovávají. A jediné, co jim MPSV poradilo podle tady těchto organizací, je, aby si vzaly překlenovací úvěry. Prosím, pomozte nám. Oni řeknou: Ne, to se vždycky dávalo, ale v tuto chvíli MPSV žádný takový příslib nám jako organizacím nedalo. Dostává se skutečně 200 000 klientů, a hlavně i těch pracovníků v sociálních službách do nebezpečné situace. A to bych chtěl, prosím, paní předsedající, zařadit jako třetí bod v pátek, hned za ten bod ohledně penzijní reformy.
Pane poslanče, jenom bych vás poprosila o upřesnění... Nyní je přihlášena paní poslankyně Dražilová a připraví se pan poslanec Mašek, který je zatím posledním přihlášeným.
Jsme v obecné rozpravě. Vaše vystoupení, pane ministře, vyvolalo tři faktické poznámky. Děkuji za dodržení času. Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Válková.
Já tedy radši počkám, aby slyšel teď tu otázku znovu, je velmi jednoduchá: Úřady práce? Tak to je to, na co jsem neslyšela ještě konkrétní odpověď.
Děkuji.
My jsme schopni i vůči českým klientům úřadu práce kontrolovat otázku účtu těch klientů jenom do určitých limitů zákonných. Ještě dám poznámku.
Jak všichni víme, tato vláda instaluje jednoho vládního zmocněnce za druhým. Zbavuje se tím odpovědnosti, nebo nemá kompetenci, neumím přesně odpovědět, ale je to pochopitelně na rozhodnutí této vlády. V každém případě jsem toho názoru, že si poté musí ručit za práci svých vládních zmocněnců. Jedním z nich je vládní zmocněnec pro média a dezinformace. Tento vládní zmocněnec, který funguje už takřka rok pod Úřadem vlády, se zviditelnil zejména na konci minulého roku. Nikdy v historii nebylo tolik dezinformací jako v době covidové. Nikdy jsme si nedovolili ale sortýrovat média a ukazovat: Vy ano a vy nikoliv. Vládní zmocněnec přišel s Akčním plánem a tento Akční plán vzbudil obrovské emoce, oprávněné emoce. Co vlastně říká? Rozdělíme média na ta uvědomělá a na ta méně uvědomělá - rozumějme na ta, která šíří, či nešíří dezinformace. Kdo a jakým způsobem to bude specifikovat, toť velký otazník, protože to, co se nám dneska zdá jako dezinformace, je otázkou, jestli třeba bude za dva nebo za tři roky. Co je ještě horší, je to, že ta uvědomělá média budou dostávat dotace. Naprosto absurdní, šílené, staví se proti tomu i celá řada novinářů a troufám si tvrdit, že i otrlým mediálním harcovníkům spadla brada. Dobře, vládní zmocněnec udělá chybu, ale je třeba, aby se k tomu vláda postavila, aby tedy jasně řekla, že buď si stojí za tím Akčním plánem, anebo si za ním nestojí. Anebo si za ním nestojí, což by bylo správné, shodí to ze stolu, ale poté předpokládáme, že tento vládní zmocněnec skončí, protože je neslýchané, aby se něco takového skutečně vážně skloňovalo. Takže vyzýváme vládu, aby se jasně vyjádřila k tomu, jestli si stojí za tímto Akčním plánem, či nikoliv, a já věřím, že zde dnes budou aktéři vlády, ministři, kteří se k tomu jasně vyjádří. Můžeme se stokrát bavit o tom, kdo měl lepší koncepci v oblasti školství, jestli náš ministr Plaga, nebo vaši ministři, ať už to byl pan ministr Gazdík, nebo pan ministr Balaš. Jsem toho názoru, že tato vláda nepřevedla v oblasti školství na rozdíl od pana ministra Plagy vůbec nic, ale můžete mi oponovat a můžete tvrdit, co všechno jste předložili. Velmi dobře jsme si uvědomovali v době, když přišla naše vláda v roce 2017, že jsou mzdy v této oblasti silně podhodnoceny. Snažili jsme se je srovnat a nikdo nám nemůže odepřít to, že jsme zásadním způsobem zvedli příjmy učitelů na všech úrovních. A ještě se podíváme na vysoké školy. U všech profesí učitelů, jak z úhlu pohledu mediánu, tak z úhlu pohledu průměrné mzdy, došlo k poklesu jejich příjmů. Nebo jestli se domníváme to, že učitelé si nezaslouží ty příjmy, které měli, tak to prosím natvrdo a jasně řekněme.
Nezaznělo ale pevné zařazení.
Takže u toho bodu prvního, Cenzura médií, i u toho druhého, Demotivace učitelů, bych poprosil, aby to bylo zařazeno, když tady byl před chvílí šestý bod, tak jako sedmý bod dnešního jednání.
Přicházím pod vlivem vystoupení, silným vlivem vystoupení pana ministra Válka s dalším bodem, který nejdřív zdůvodním a pak ho budu formulovat na samém závěru. Já jsem vystoupila po konzultaci se svými kolegy, experty na zdravotnictví, pod vlivem kulatého stolu jsem tady vyzvala ministra zdravotnictví, když už to neudělá sám, aby nám řekl, jaký je jeho plán, jaké je jeho systémové řešení, dokonce jsem tady po konzultaci s kolegy uváděla, jak k tomu přistupují jednotlivé země Evropské unie, a co jsme slyšeli místo toho? Místo toho jsme slyšeli, že pan ministr si nahrává hovory. Pak jsme tady slyšeli glosování překlepu mých kolegů... Ale to podstatné, to jsme neslyšeli. Neslyšeli jsme, co bude ministr Válek, ministr zdravotnictví, dělat. Proč vůbec jsme ten kulatý stůl museli svolávat my? Aby přišel říct těm lidem, za které my tady mluvíme, kdy konečně ty léky budou? Jaké je to systémové řešení? Říkal: do konce února vyřešené, do konce března, teď už dokonce řekl do konce června.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 52. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 52. schůze Poslanecké sněmovny dne 25. ledna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Navrhuji, abychom určili poslance Oldřicha Černého a poslance Toma Philippa. Má někdo jiný návrh? Nevidím, že by se kdokoliv hlásil s jiným návrhem na určení ověřovatelů. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 52. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. O tomto se nemusí hlasovat, nicméně tyto body nebudeme projednávat. To je z mé strany vše. Já vás poprosím o ztišení. S náhradní kartou číslo 38 hlasuje pan předseda Marek Výborný. A nyní je tedy několik přihlášených k pořadu schůze, my bychom vyslechli jejich návrhy. Nejdříve je přihlášen pan předseda Marek Benda, s přednostním právem následuje pak paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní poslankyně. Omlouvám se, pane poslanče, že vás přerušuji. Prosím o klid. Není tomu tak. Ještě chviličku vydržíme, vidíme přicházet kolegy a kolegyně. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Nyní budeme pokračovat v dalších návrzích.
Je to obsáhlá novela. Je pravda, že to není můj tisk takzvaně, tak mohla jsem také něco přehlédnout.
Děkuji.
Děkuju.
Pokud jde o otázku přímo od zaměstnavatelů, tady právě i v zákonné úpravě si vytváříme povinnost zaměstnavatelů, aby nám tuto informaci dali. Toto se snažíme eliminovat. Ano, jsem si vědom toho, že to není věc, která by byla realizovaná v řádu jednotek dnů, ten proces je o něco delší, ale já prostě nepustím do této formy podpory někoho, kdo by přišel jenom s nějakým svým subjektivním pocitem. Prostě holt stejně jako český občan bude muset tato osoba projít posouzením lékařské posudkové služby. Pokud jde o majetkové poměry, to, co tady zaznělo, ty se vztahují samozřejmě k majetku těchto lidí na území České republiky. My samozřejmě nejsme schopni hodnotit majetkové poměry na ukrajinské straně, protože nemám mechanismus, jak budu zkoumat, jestli ten dům v Charkově má nějakou hodnotu, jestli tam vůbec stojí a v jakém je stavu, anebo prostě už tam nestojí. A řekněme si zase na rovinu, jsou tady lidé, kteří mohou za tu dobu už nějaké majetky nabývat.
Poprosím diskutující, aby své diskuse přenesli do předsálí.
Za prvé, cením si gesta pana kolegy, že vystoupil ještě v rozpravě a já mám šanci reagovat. Nedělá to každý. Tam prostě pořád nesedí ten název soud. To je skutečně přesah moci výkonné a soudní, a to je ten základní problém, který tu říkám.
Chci se zeptat pana senátora, pana zpravodaje na závěrečné slovo, zda chcete závěrečné slovo? Přečtu omluvy. Ze zdravotních důvodů se od 17.15 omlouvá pan poslanec Stanislav Fridrich, dále pan poslanec Pavel Svoboda bere zpět svou omluvu od 17 hodin z pracovních důvodů a od 17.25 z pracovních důvodů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení? Kdo je proti?
Děkuji. Dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.
Pane ministře, já se omlouvám, ale požádám zvlášť pravou část sálu o ztišení.
Cílem návrhu je také balancovat vyšší adresnost dávkové podpory a schopnost úřadů práce zajistit administraci dávkových nároků v reálném čase a v dané situaci. Osobám, které spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby bude poskytována společná dávka, jejich příjmy a majetkové poměry budou posuzovány společně. Příspěvek pro solidární domácnost bude od července 2023 poskytován, pouze pokud cizinci s dočasnou ochranou sdílí ubytování s poskytovatelem ubytování.
Ten druhý problém.

Dovolím si požádat vás o jejich schválení.
Já vám také děkuji, pane senátore. Nechcete se vyjádřit, dobře. Do rozpravy eviduji dvě přihlášky, první pan poslanec Brož, po něm pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Jsem trošičku překvapen, že za některé ty věci předkladatel zákona trošičku víc nebojoval, protože jsou docela významné. Takže to jenom za mě takový druhý pohled na ty pozměňovací návrhy.
No a co se stalo? On nemůže vystupovat jako subjekt v právních vztazích, neboť on je jakýmsi orgánem Národní sportovní agentury. Není to samostatná entita. Proč to zdůrazňuji?
Další dodávky jsou na cestě a my v tom úsilí nepolevíme, protože ta situace není dobrá, a já na to upozorňoval, není dobrá v celé Evropě, po celém světě. Ty informace si snadno každý získá na příslušných ministerstvech, mají je na svých stránkách. A já věřím, že nikdo v této Sněmovně nechce lhát vědomě. Chceme celoevropské řešení, které bude výhodné především pro malé státy. My jsme jednali s řadou ministrů. Problém v tomto směru má celá řada států. My jsme jednali v poslední době s ministerstvem Rakouska, Finska, Francie, Lotyšska, Chorvatska, Slovinska, Španělska, Německa, Řecka. Ano, tady správně zaznělo, že Němci bohužel musí kupovat přes centrální výběrové řízení, a nemohou provádět to, co já jsem provedl, a proto jsem dokázal dovézt takové množství statisíců balení antibiotik. Nicméně, a to musím zdůraznit, v oblasti antibiotik v tuto chvíli v žádném případě nehrozí, že by pacient nedostal léčbu, a nehrozí to u žádného léku, vždycky je nějaká varianta. Ani omylem to nehrozí u pacientů hospitalizovaných, to je čistá lež, pokud to někdo tvrdí. Neexistuje žádný z klíčových zásadních léků, centrových léků, onkologických léků, vzácných léků, který by chyběl. My tu situaci pravidelně sledujeme a monitorujeme. Vždycky existuje nějaká účinná alternativa, pouze se musíme naučit s těmi účinnými alternativami pracovat. A nyní ke komunikaci Ministerstva zdravotnictví a mě samotného na téma řešení nedostatku léčiv. Vydali jsme řadu tiskových zpráv, řadu informací, přehledů. Ale cílem není vydávat přehledy, cílem je poskytovat informace lékárníkům a lékařům, jak postupovat, tyto informace poskytovat aktuálně, a toto děláme a daří se nám. A jsem rád, že to uznává jak prezident Lékárnické komory, tak předseda Asociace praktických lékařů pro dospělé doktor Šonka, tak vedení Asociace praktických lékařů pro děti a dorost. O krocích ke zvládání výpadku pravidelně informuji ministry i premiéra. Na otázky novinářů ohledně léčiv jsme já či můj náměstek Jakub Dvořáček samozřejmě odpovídali a i na tiskových konferencích konaných k jiným tématům, stejně jako mimo ně, kde se nás na tyto problematiky ptají, vždycky odpovídáme. Mrzí mě, že ta situace je taková, ale mě na tuto akci nikdo fakt nepozval. Pokud to někdo říká, já jsem opravdu žádnou oficiální písemnou pozvánku nedostal, nepřišla na Ministerstvo zdravotnictví, nepotvrdil jsem účast, nedostal. Prosím, pokud jste ji posílali, ukažte mně tu pozvánku, kde já jsem potvrdil účast. Pokud jste mně ji neposílali a já jsem účast nepotvrdil, prosím, neříkejme si tyto věci. Ano, paní profesorka Adámková mně řekla, že hodlá udělat ve čtvrtek kulatý stůl, tím končil náš telefonický rozhovor. Rád vám ho pustím, mám ho nahraný - ano, protože většina hovorů se mně zaznamenává na ten mobil, který jsem nafasoval. Technicky... Je potřeba se chránit, protože pak se objevují různé nepravdy a člověk pak vypadá jako někdo, kdo dělá věci, které jsou špatné. Všichni víme, jak standardně probíhají pozvánky na podobné akce. Na Ministerstvu zdravotnictví proběhl zdravotní výbor ve středu před touto akcí, kde nepadlo jediné slůvko, že by následující den podobná akce byla. Nikdo z členů zdravotního výboru tam akci neavizoval, nikdo o ní nemluvil. Jsem rád, že zdravotní výbor plánuje na 28. února, a to v tu středu, kdy byl zdravotní výbor na Ministerstvu zdravotnictví, to v tu středu zaznělo, kulatý stůl na téma, jak do budoucna řešit nedostatky léků. Tady jsem dostal oficiální pozvánku. Tři dny před konáním té akce, která proběhla ve čtvrtek, a já se omlouvám, ale velmi mě to mrzí, dorazila pozvánka na tuto akci, toto je ta pozvánka. Ale já jsem nikde účast nepotvrdil. Pokud jsem písemně potvrdil účast, prosím, ukažte mně to. Já bych mohl zařadit mimořádný bod na tuto schůzi: Gratulace nové předsedkyni hnutí ANO 2011 ke zvolení. Ale abych ten bod nějak navrhl. Nicméně tak jak toto vnímám jako chybu, která se tady objevila, a jsme lidé, děláme chyby, naprosto jasně si uvědomuji, že tam mělo být předsedkyně klubu hnutí ANO, je to velmi správně, tak stejně tak prosím, akceptujte, že tam byla další chyba - účast potvrdili, protože já jsem opravdu účast nepotvrdil.
Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, pokusím se být maximálně stručný, ale nad rámec dohody, která vznikla na politickém grémiu, si dovoluji za vládní koalici přednést ještě další seřazení bodů. Proti tomu, jak to je dneska, nemám žádných námitek. Tolik zítřek, s tím, že samozřejmě pokud by se skončilo, pokračovali bychom body v prvním čtení tak, jak byly seřazeny paní předsedkyní po jednání grémia. Toto jsou tři návrhy, které mám.
Kolegyně, kolegové, poprosím o ztišení v sále.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Teď mi dovolte, abych tento bod před vámi odůvodnila. Účast vrcholných představitelů českého zdravotnictví jasně potvrdila, že nedostatek léků chápe jako velký problém úplně každý. Přišli zástupci České lékařské komory, České lékárnické komory, České stomatologické komory, České asociace farmaceutických firem, Svazu zdravotních pojišťoven, ředitelé nemocnic, poslanci výboru pro zdravotnictví, ale i zástupci pacientů. O to více je alarmující, že tím, kdo nepřišel, a dokonce za sebe nevyslal ani žádného zástupce, byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, tedy ten, který nese za situaci hlavní zodpovědnost. Mohu vám říct, že odborníci byli v šoku a během setkání se netajili tím, že takovou ignoranci ze strany ministra ještě nezažili, nejen vůči opozici, ale i vůči těm, kteří pracují v první linii a kteří očekávají od svého ministra podporu, nebo alespoň nějaký náznak strategie. Vážené dámy a pánové, za úplný vrchol považuji informaci, kterou dnes ráno umístil pan ministr zdravotnictví na svůj twitterový účet. Téma bylo jasné, léčiva a jejich nedostatek v EU. Shodli jsme se, že problém musíme řešit i na EU úrovni. Už na přelomu roku jsme vyzvali švédské předsednictví, úřady HERA, EMA, k řešení. Opravdu, po skončení půlročního předsednictví České republiky v Radě EU se 7. února 2023 dozvídáme od ministra zdravotnictví, že téma nedostatků léků zvedne na jednání Rady EU? Zatímco ostatní země EU dávno jednají, ministr zdravotnictví České republiky avizuje, že téma hodlá v Evropě zvednout? Zatímco jiné země už dávno brzdí vývoz, aby ochránily domácí dodávky. Zatímco jiné země, například Rumunsko, již dočasně úplně zastavily vývoz některých antibiotik a léků proti bolesti pro děti. Zatímco například Belgie přijala dekret, který úřadům umožňuje v případě krize zastavit vývoz léků. Zatímco Nizozemsko přijalo zákon, který prodejcům ukládá povinnost uchovávat zásoby na šest týdnů, aby překlenuli nedostatek. Podobná pravidla se připravují ve Švédsku. Jaký je plán českého ministra zdravotnictví?